Ale veřejnost musí věřit především našemu zdravotnickému systému, který to musí zvládnout.
My jsme dokonce nejdříve mluvili s vámi, než vláda rozhodla. A naposledy jste dostali všichni prezentaci, dostali jste data. Dostali jste data, měli jste prezentaci od pana Duška. Takže my vám můžeme dávat každý den data. Takže my vám tu prezentaci znovu pošleme, aktuální, můžeme vám ji posílat každý den, co dělá ÚZIS. Tady je nějaká prognóza. Takže my to děláme, ale -
Připraví se kolega Jakub Janda.
Tyto prostředky budou navíc přerozdělovány v rámci operačního programu, který řídí Ministerstvo životního prostředí, a váš ministr, zde přítomný pan Brabec, přitom ještě v roce 2014 působil na vrcholných pozicích ve společnosti Lovochemie. Rád bych tedy znal odpovědi na tyto otázky: Jakým způsobem byla společnost Lovochemie vybrána pro tuto dotaci a jak je možné, že takto obrovská dotace v oblasti energetiky byla navržena společnosti, která podniká v chemickém průmyslu? Dle zákona o střetu zájmů totiž dotace nemůže získat společnost, kterou ovládá člen vlády. Uveďte prosím, kdy zveřejníte přehled všech navržených projektů pro podporu z Fondu pro spravedlivou transformaci.
Nebudete mi věřit, ale já to slyším poprvé, ten nesmysl. Vždyť to není pravda. Nemůžete mít jiný program než antibabiš? Je to nesmysl. Není to pravda, nechápu, proč to tady říkáte. Máte na to nějaký důkaz? Takže není to pravda, nic nebylo schváleno. V životě jsem neslyšel o tom, že by tam byla tahle chemička. Představte si, že chemičky mají dokonce vlastní energetické zdroje, to bude asi pro vás překvapení. A pan Brabec asi má interpelace, doufám, že jste ho interpeloval stejně. No, chvála bohu. Takže já jsem se to teď dozvěděl od vás. Díky mé urputnosti. Ano, a to umím zdokladovat, na rozdíl od toho, co vy tady říkáte, to je samozřejmě nesmysl. Takže k těm evropským penězům. Ano, bylo to poprvé, co my jsme vyjednávali, a myslím si, že jsme vyjednali obrovský balík peněz, který teď vlastně prezentujeme. A Česká republika chce být mezi prvními. A já jsem se tomu věnoval velice intenzivně. Tu dálnici do Karlových Varů.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 62. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás zde vítám. Aby byla zaznamenána vaše účast, nejprve vás všechny odhlásím, přihlaste se prosím svými identifikačními kartami a případně mi oznamte, kdo žádá o vydání náhradní karty. Konstatuji, že poslanci, kteří nejsou přítomni ani nejsou omluveni písemně, se považují za omluvené na základě dohody předsedů poslaneckých klubů. Přečtu omluvy členů vlády. Dnešní jednání zahájíme bodem Odpovědi členů vlády na písemné interpelace Po projednání písemných interpelací budeme pokračovat body z bloku smlouvy, druhé čtení. Z časových důvodů a z důvodů přednostních práv již k projednání jmenovaných interpelací nedošlo. První interpelace je na předsedu vlády Andreje Babiše. Předseda vlády Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslankyně Olgy Richterové ve věci slev na jízdném pro invalidní důchodce. Jelikož předseda vlády není přítomen, odkládáme tuto interpelaci. Další interpelace je rovněž na předsedu vlády Andreje Babiše. Odpověď na interpelaci poslankyně Olgy Richterové ve věci nezbytné legislativní úpravy pro obce realizující komplexní podporu v bydlení. Předseda vlády je omluven. Ve čtvrtek 17. 9. 2020 proběhla rozprava, která byla ukončena. Upozorňuji, že nemáme dostatečné kvorum pro to, abychom mohli hlasovat. Takže já vás zkusím ještě odhlásit a zkuste se přihlásit všichni znovu a uvidíme, kolik nás tady bude. Při hlasování číslo 269 toto bylo zamítnuto, interpelace byla přerušena.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem velmi rád, že tu pan ministr je, protože tohle je skutečně, zvláště v době velice napjatých státních rozpočtů, velmi důležitá věc.
Děkuji.
Dobrý den. No, já myslím, že to není úplně přesné, to, co říkáte, protože tady se jedná o dva naprosto odlišné pohledy. A to je věc, která se nám podařila. To znamená, my jsme jasně řekli, že ambicí je, aby Česká republika měla dohled na tím, co se bude těžit, kdo to bude těžit, a pochopitelně aby neztratila možná příležitost, protože lithium je nepochybně surovina budoucnosti, ale hlavně aby neztratila kontrolu nad scénáři, které možná tato surovina v čase vygeneruje. Podařilo se to tím, že společnost ČEZ prostřednictvím své dceřiné společnosti získala kontrolu nad společností, která měla všechny licence. To znamená, je to v situaci, kdy ČEZ si nechal udělat ekonomickou analýzu, nechal si udělat technologickou analýzu, nechal si udělat logistickou analýzu, protože samozřejmě lithium je stále ještě s otazníkem toho, do jaké míry by se skutečně podařilo vytěžit z toho Cínovce lithium.
Zároveň také vím, že se angažujete i v otázce dezinformací. Jestli i tam by se nedalo skrze například ten newsletter zajistit informování starších občanů o plánovaných opatřeních.
Děkuji.
Děkuji. Já se pokusím tedy nastínit, kam se v těch následujících dnech chceme posunout, protože to je opravdu otázka velmi akutní a my ten čas nemáme.

Snažíme se teď změnit skutečně tu strategii poměrně zásadním způsobem, takže na příští týden se připravuje tisková konference, kde bychom chtěli řešit právě problematiku těch různých dezinformací, hoaxů, a budeme cílit i na řetězové maily nějakým způsobem, protože tady to nebezpečí je zcela zřejmé a my jsme opravdu v situaci, kdy velká část národa nevěří tomu, co se komunikuje, a proto je nezbytné to vysvětlovat nepochybně lépe a i za využití influencerů, jak tady padlo.

Pan poslanec má zájem o doplňující otázku, takže mu tímto dávám slovo. Prosím.
Uvažovalo ministerstvo i o nákupu nějakých inzertních ploch, ať už v médiích, nebo ve veřejném prostoru, a podobných věcech?
Děkuji.
Každopádně jste překročila čas, takže bych byl rád, abychom pro příště se drželi časového limitu.
A co se týká těch preparátů, tak ty se samozřejmě pravděpodobně budou nechat dovézt do České republiky, ať už tedy z Japonska, nebo z Ruské federace. Ale je třeba asi, aby v době, kdy je takovýto nárůst těchto případů, tak aby skutečně SÚKL začal dělat ty klinické studie. Konečně.
Pan předseda má dvě minuty na doplňující odpověď.
Já to podpořím. Přece jenom jde o zdraví lidí.
Děkuji za slovo. Já jsem tady kvůli velmi smutnému tématu. Počet mrtvých u nás je ten první sloupec, je to okolo 70 lidí na republiku denně. A vlastně Slovensko je tady dole, Německo. Já vám to, pane premiére, dám, tuto tabulku, počet mrtvých, protože je velice důležitá. Je to několikrát více než okolní státy. Mám na vás čtyři otázky, pane premiére. Ta první je jednoduchá: Jak to České republice vysvětlíte? Jaké máte vysvětlení, že máme nejvíc mrtvých v Evropě? Ta druhá je: Kolik těch mrtvých musí být, abyste se omluvil za to, že jste ještě v září šířil bludy? To je druhá otázka. A třetí: Dozvěděli jsme se, že jste si neuměl představit, že bude druhá vlna. Z jakých čísel a podkladů jste tedy vycházel a na základě čeho jste v srpnu rušil roušky?
Nyní pan premiér má pět minut na odpověď.
Musím říct, že mě to strašně mrzí, co jste řekla, protože neříkáte pravdu. Takže vy normálně manipulujete informace a lžete tady na mikrofon. Takže není to ani pravda. Normálně manipulujete fakta. A není to pravda ani poměrově. Normálně sprostá lež! Takže já bych si vyprosil ty vaše invektivy. Já jsem připraven všechno vysvětlit. Určitě. Já zásadně odmítám tyhle vaše invektivy, vymyšlené invektivy. A mě mrzí, že skutečně takovouhle záležitost, která je tak bolestná pro lidi, tady vlastně řešíte. Vy mluvíte o nějaké vlně. A mě by zajímalo, jak vy definujete vlnu. Vlna by byla, kdyby ta vlna skončila. A já vám můžu tady číst hodiny, co jste říkali, když jsme přišli, když jsme chtěli zavřít lety do Itálie a do Jižní Koreje a do Íránu a rušili biatlon. Potom jste křičeli - rychle rozvolňovat! Potom jste křičeli - rychle roušky pryč! Stále jste křičeli něco naopak! O tom nepochybuju.
Pane předsedo, skončilo pět minut na první část odpovědi. Kolegyně Richterová se jistě chystá k doplňující otázce.
Pověření k tomu, aby Nemocnice Na Bulovce uzavřela smlouvu s Letňany, jsem vydal já.

Potom ta smlouva byla podepsána. Já se vůbec nebráním tomu, aby byla prověřena.

Tady se to takto nestalo.

My jsme měli nabídky na tři další prostory v té době, kdy se o tom uvažovalo.

Je soběstačná, je to kontejnerová nemocnice.

A více kontejnerů není. To znamená, pacienti by museli být ve stanech. A vytápět takto velké stany je problém, protože se dostáváme do období, kdy je poměrně chladno. Tak jak tam třeba bude etablován ten americký tým, tak to samozřejmě v případě potřeby bude umožňovat další rozšíření.

Předpokládáme, že největší nápor na náš zdravotní systém bude někdy kolem 10. listopadu. Potom už by ta kapacita měla klesat.
Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku.
Ještě doplnění prosím. Mě strašně překvapuje, že vláda ve svých krizových plánech prostě na takovouto situaci není připravena. Proč se to řeší až teď?
Pan ministr odpoví.
To znamená, končí to tímto termínem. Lůžková kapacita byla dramaticky navýšena. Další zvyšování bylo naprosto nepředpokládatelné.

Vážený pane předsedající, vážený pane nepřítomný ministře, dámy a pánové. Na sociálních sítích se objevilo poměrně dost videí s různými náměty z této demonstrace. Byl bych tedy velice rád, aby tady ty všechny věci byly velice dobře vysvětleny, a i to samé, že tam bylo poukazováno, že členové antikonfliktního týmu nasedají bez vesty a bez registračního čísla do policejního vozidla a odjíždějí někde za zátaras. Jestli selhalo vedení operace, protože konkrétně na jednom videu bylo zcela zřejmé, že policista odpověděl, že operaci velí čert s hodností vraníka.
Tak děkuji za dodržení času.
Vážený pane ministře, zajímá mě, jaký má Ministerstvo zemědělství postoj k dalšímu zastavování desetitisíců metrů půdy na bývalém chabařovickém letišti u Ústí nad Labem, kde mají vyrůst obří skladovací haly pražské společnosti CPI - Land Development. Součástí záměru je i 245 parkovacích míst. Další dvě velké výrobně-skladovací haly mají podle záměru investora vyrůst do konce příštího roku v oblasti mezi Ústím a Teplicemi. Tyto haly nejsou jediné, které na Ústecku a Teplicku investoři plánují. Velkou nevoli před časem vyvolala například plánovaná výstavba šesti obřích železobetonových hal v blízkosti Modlan a Rtyně nad Bílinou. Další mají vyrůst i nedaleko obce Kateřina na Modlansku. Já bych chtěla vidět jiné evropské, západní státy, jak něco podobného u nich dovolí. Už si myslím, že těch hal a skladů, ale i supermarketů tady máme opravdu dost a je třeba jim dát stopku. To, co právě potřebujeme, je především orná půda a její ochrana, a ne zastavování betonem.
To znamená, český subjekt s majoritním státním vlastnictvím. Skupina ČEZ má v Geometu rozhodovací většinu a manažeři ČEZu zastávají klíčové funkce. Ložisko a zisky z něj plynoucí je tedy pod většinovou kontrolou českého subjektu s majoritním státním vlastnictvím. V rámci dalších kroků povolovacích procesů je připravena oznamovací dokumentace pro posouzení vlivu těžby na životní prostředí a připravují se dokumentace potřebné k zahájení změny zásad územního rozvoje kraje a změny územního plánu projektem dotčených lokalit. V oblasti těžby a dopravy probíhají práce na finálním výběru metody přístupu k ložisku a způsobu dopravy vytěžené rudy do zpracovatelského závodu. Dále jsou realizovány průzkumné vrty.
Prosím, pane poslanče.
Takže za to děkuji, dozvěděli jsme se ta data. Tak prosím, o jakou částku se jedná?
My jsme to potom jen tak převzali.
Tím interpelace skončila. Zřízení polní nemocnice. Máte slovo.
Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové. Vážený pane premiére, rád bych se zeptal na okolnosti budování polní nemocnice v Letňanech. Proč vláda využila nabídku za 26 milionů, pokud měla nabídku i prostor zdarma? Podporuje vláda výdělek pro jednoho pronajímatele státních pozemků s obrovským korupčním potenciálem, nebo jde o neschopnost vlády a mrhání veřejnými prostředky? Děkuji za odpověď.
Děkuji za velmi krátkou interpelaci, ani jste nevyužil dvě minuty. Pan předseda vlády je připraven k odpovědi. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Vláda neprovedla žádný výběr. A to nám ale letňanské prostory umožní. Stejně tak by musel být dodatečný materiál uložen na jiných patrech a celková logistika by byla velmi ztížena. Polní nemocnice bude součástí Nemocnice Na Bulovce, takže tu smlouvu uzavřela Bulovka. Já jsem se to dozvěděl z médií, tu částku. Takže z tohoto důvodu musela Bulovka s firmou ABF jednat o možnosti užívání prostor. Z jednání vyplynula částka 29 korun za čtvereční metr a dle zmíněné firmy bude daná částka za pronájem pokrývat náklady na provoz areálu. Výstavbu zajišťuje 60 vojáků, pracují téměř nonstop. Jen za armádu je tam skoro 350 tun materiálu. A v případě aktivace na místo přesuneme vojenský zdravotnický personál, 200 lidí. Ti nyní působí na 50 místech po celé České republice. Takže nemocnice v Letňanech zabere necelou polovinu celkové plochy Výstaviště. Náklady budou vyčísleny ex post. A je to 20 milionů korun bez DPH.
Tuto interpelaci přerušuji. Pokračujeme tedy v rozpravě.
Děkuji, pane předsedající. Ptal jsem se taky na to zejména proto, že na samotné žádosti tato povinnost nebyla uvedena.